Prosím, dávejte pozor, co se navrhuje, co se bude hlasovat.
Dobrý den, děkuji za slovo. Jde vlastně o novelu zákona s pracovním názvem Dukovany, jak jsem již několikrát říkal. Jde o to, že pokud budeme tento zákon mít schválený, můžeme začít, nebo požádat Evropskou komisi o notifikaci, o tzv. povolení nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Bez toho to nebude možné. Děkuji vám za podporu.
Já vám děkuji. Je to druhý návrh, aby to byl první bod po pevně zařazených bodech. Jestli to opravíte, tak aby to bylo hlasovatelné. Dobře, já děkuji za upřesnění.
Pokud vím, byl teprve nedávno vložen do systému a neměli jsme dostatek času ho prostudovat.
Já vám děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vás chtěla poprosit ještě jednou, abychom tento týden urychlili nebo zkrátili lhůtu na projednání tzv. kurzarbeitu. To znamená, prosím, jde o zaměstnanost, jde o české firmy.
Já bych vás rád potřetí požádal o klid v sále!
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, doufám, že tento zákon nemusím představovat. To byl ten sporný bod, o který jsme se tady přeli. Já chci pomoci všem podnikatelům, takže nejenom malým, ale i velkým, a trvám proto na té verzi původní, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, a myslím si, že je rozumná. Já znovu tedy prosím o podpoření té původní verze, kterou jste jednou prohlasovali. To jsou statistiky, které si dovolím předložit, a fakticky z toho 34 podnikatelů je velkých a 9 podnikatelů s ročním obratem 100 milionů korun. Takže se nejedná o jednu jedinou firmu, která by to potřebovala. Děkuji za pozornost a prosím o podporu původního návrhu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji paní ministryni.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené členky, členové vlády, vážené poslankyně a poslanci. Návrh je odůvodněn tím, že v důsledku opatření přijatých k zamezení šíření nemoci covid je pro tuto skupinu dlužníků obstarávání souhlasu věřitelů velmi ztíženo a není po nich možné spravedlivě požadovat, aby tyto souhlasy řádně doložili. Tím je však porušena zásada obecnosti právního předpisu, protože právní předpis jaksi jde na ruku určité skupině jenom některých konkrétních osob. Navrhovaná úprava zakládá nerovnost vůči dlužníkům, kteří již o prodloužení mimořádného moratoria byli nuceni zažádat a souhlas většiny věřitelů už obstarat museli. Důvody, o které se návrh opírá, to znamená problematické obstarávání souhlasů věřitelů, budou nepochybně přetrvávat i v nejbližší budoucnosti, protože pandemie a nouzový stav se nám objevily znovu. Děkuji za pozornost.
Děkuji. A myslím, že jsme se s panem předsedou Faltýnkem dohodli na nějakém termínu. Já si myslím, že všichni asi chceme stihnout také ty body z třetího čtení. Tady čekají desítky bodů, takže určitě vymyslíme způsob, jak se dozvíte informace, které skutečně lze říci v tomto stavu jednání při živém spisu.
Policie to šetří a dozoruje to příslušný státní zástupce. Policie postupuje přesně podle pokynů státního zástupce. A policie nasbírala, jak jsem řekl, několik stovek důkazů, které aktuálně má k dispozici soudní znalec. Kladu si otázku, jak přispěje debata v Poslanecké sněmovně k tomu, že soudní znalec zrychlí svůj postup. Každopádně ten termín, který byl stanoven, je 20. prosince. Z mého pohledu tu debatu vést můžeme, soudního znalce pravděpodobně neurychlíme.
Já využiji prostoru, abych je přečetl.
Říct, že smrt několika, zabití několika tun ryb v řece je - jak jste to nazval? No, protože mi to přišlo hanebné mluvit o tom, že to je nějaká klauniáda nebo něco podobného. Takže v tento moment já skutečně vnímám kroky hnutí ANO jako snahu odvrátit možnost o tomto tématu se bavit a dávat tento bod v pátek odpoledne je skutečně snaha vyhnout se tomuto tématu.
A není to kabaret. Je to velká ekologická katastrofa. Prokažte svou odvahu, že jste připraven kdykoli o tom debatovat, přesvědčte své kolegy v klubu a můžeme to ve čtvrtek projednat. To prostě není seriózní termín pro tak vážnou debatu. Kdyby pan ministr Brabec neměl ta silná vyjádření: viník bude znám do několika hodin, maximálně dnů. To neřekla opozice. To řekl pan ministr Brabec. Jaký je výsledek? Druhý den už věděl pan ministr, kdo to nebyl. Už věděl, kdo to nebyl! Ale on už ví od druhého dne, co se to stalo, kdo to nebyl. Tak co se vlastně vyšetřuje, když pan ministr už má jasno? Sám do toho zavedl tu politickou debatu. Nechceme ovlivňovat ani znalce, ani policisty. Není žádný důvod. Tak nemá dávat tak silná vyjádření, když tady existuje podezření na střet zájmů. A to prostě existuje. Samozřejmě všechny tyto výroky pana ministra Brabce to podezření jenom zvyšují.
Pane Stanjuro, vy nejste ve výboru pro životní prostředí. Už by si ale nenafackoval za to, že vyloučil DEZu. Svým způsobem parafrázuji to, co tam zaznělo. Debata na výboru pro životní prostředí byla velmi zajímavá. A k panu ministru vnitra. Nikdo se tady nesnaží ovlivňovat policii. To rozhodně ne. Není to samozřejmě jenom otázka vyšetřovatelů, ale je to i otázka těch orgánů, těch státních institucí, které i přímo podléhají naší exekutivě.
Opakovaně tvrdím, že kompenzační bonus má charakter sociální dávky. A Antivirus má charakter podpory podnikání a udržení pracovních míst. Nechci slevu zadarmo, bych řekl, že jo. My vyhlásíme slavnostně podporu živnostníkům a uděláme ty podmínky tak, aby se pokud možno čerpalo co nejméně! Paní ministryně, kolik se čerpalo z programu Antivirus B v květnu, v červnu, v červenci, v srpnu, v září a v říjnu? Kolik z toho čerpali živnostníci a kolik z toho čerpaly malé firmy, střední a velké firmy? Proč hážeme zaměstnance, živnostníky přes palubu? Já bych chtěl vyzvat vládu, aby připravila urychleně novelu tohoto zákona, bohužel novelu, která umožní souběh kompenzačního bonusu a programu Antivirus. Nebo až bude fungovat kurzarbeit, tak nebude moct fungovat kompenzační bonus? Bude to ve stejné logice? Že dostává 500 korun na den, tak nedostane nic ani na zaměstnance, když budou zavřené provozovny? O tom málo mluvíme v Poslanecké sněmovně. Já jsem se domníval, že to bylo opomenutí. Proč nemůže živnostník, který si například přijde pro kompenzační bonus, využít program Antivirus? Kde vidíte tu rozpočtovou nezodpovědnost, že v takové firmě, taková malá firma nemá nárok na podporu svých zaměstnanců a udržení pracovních míst? Já v tom žádnou logiku nevidím, já v tom vidím něco jako třídní boj nebo přehlédnutí těch malých, kteří tuto vládu opravdu nezajímají. Úmyslně. Souběh podpor. Tak takhle pak přistupujme ke všem firmám, ne podle velikosti, ne podle toho, kdo je zaměstnavatel, ale ke všem stejně. Tady jsou diskriminováni zaměstnanci malých živnostníků a samotní živnostníci.
Vážený pane předsedající, paní ministryně, pane premiére, kolegyně, kolegové, já vlastně navážu. Nicméně teď k tomu samotnému kompenzačnímu bonusu. Já jsem na to upozorňoval už při tom projednání tady v Poslanecké sněmovně, podával jsem ten pozměňující návrh, který vlastně umožňoval to, aby v případě kompenzačního bonusu živnostník nebo malé eseróčko mohli kombinovat i jiné typy podpor. Takže poprosím, kdybyste opravdu na toto jasně reagovali, a hlavně mně to fakt nedává tu logiku. Reagoval bych ještě na věc, která se týkala otázky kombinace podpory kompenzačního bonusu a nájemného. Je potřeba říct, že ono to v tom období, o kterém se budeme bavit teď, v tom čtvrtém čtvrtletí, pokud se nezmění pravidla, tak to nebude možné. Protože dneska to může kombinovat jenom tehdy, kdy se to nájemné týká toho období za třetí čtvrtletí. Ale ten živnostník už si o to nemůže požádat v rámci října nebo listopadu, tedy v tomto období. Opět to úplně logiku nedává. A já se setkávám s tím, že mě upozorňuje velká část živnostníků, že oni sice nebyli přímo zavřeni od 5. října, ale byli výrazně omezeni už v průběhu září. Mluvila jste o tom, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale vy nedáváte ani rychle, a rozhodně ne dvakrát. To prosím pěkně fakt vysvětlete.
Připraví se kolega Ferjenčík.
No já předpokládám, že jste četli ten zákon, než jste pro něj zvedli ruku. Že jste četli, jak je tento zákon o kompenzačním bonusu nastaven. Jinak byste mi nemohli klást tyto dotazy. Nemohli byste mi teď otevírat něco, pro co jste tady sami hlasovali! To je na rozdíl od jara, kdy na jaře vlastně se mohly tyto podpory kumulovat. A my jsme jasně řekli, prostě chceme v této podzimní vlně i z rozpočtových důvodů - a pak se vrátím ještě k tomu rozpočtu - chceme prostě se chovat už selektivněji. To znamená, je to na výběr. Buď si vybere... A vůbec, pane předsedo Stanjuro, tato vratka ze Senátu není o Antiviru. Senát se nezaobíral Antivirem. Senát řešil COVID - Nájemné.
Já se hlásím ke třem svým pozměňovacím návrhům. Čeho se týkají? Děkuji za podporu těchto návrhů.
Tak. Nikoho už opravdu nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Máte zájem. Prosím, máte slovo.
Já budu velice krátký.
A poslední dnešní bod, který budeme probírat, je Prosím, máte slovo.
Samozřejmě jedná se o to, že nejde o to najít tu individuální spravedlnost, ale jde o to najít nějaký systém, sjednocovat rozsudky nižších soudů.
Děkuji za slovo. Takže v takových případech ta přezkumná pravomoc bude omezena.
Navrhovatel? Zpravodaj? Do podrobné rozpravy se hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o vzájemně variantní návrhy. Jedná se o rozšíření aktivní legitimace státních zástupců a ombudsmana a podrobné zdůvodnění je k dispozici v těch materiálech. Já zde již nebudu sněmovnu zdržovat, stejně věřím, že by mi nebyla věnována dostatečná pozornost.
Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Není. Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Samozřejmě s respektem k názorům ministra zdravotnictví, to podtrhuji. K té kalkulačce ještě, paní poslankyně Kovářová. No, ta kalkulačka na rok 2020 je tam několik měsíců. Já sama jsem ji nezkoušela, ale mám tam kolegy, kteří se na ni dívali, a je taková zvláštní. Takže to jsou takové výhrady, které k tomu máme. Tak já říkám, to závazné není. Pane předsedo Bartošku, vaši výzvu beru, kterou jste tady teď měl. Ještě ty slevy na dani, poslední věc. Ale takový návrh nemáme v Poslanecké sněmovně.
Já už tu debatu o těch průvodcích nebudu protahovat, jenom v rychlosti doplním. Podnikatelé potřebují nějaký výhled. Je to tedy pro podnikatele, pro průvodce pod hradem jasný signál, že průvodci v hradu, ti můžou díky kompenzačnímu bonusu přežít. Ti, kteří provádí před hradem, tak tedy mají jít na úřad práce, protože nás čeká restrukturalizace. Jde jenom o to ten jasný signál vyslat, protože tito lidé odteď nedostanou nic a rozumím tomu, ale je potřeba to říct.
Máte slovo, paní poslankyně.
Já bych se také možná vrátila ještě chvilku k té Praze. Jen musím konstatovat, ano, Praha je jako obec posuzována a dostala peníze, ale jako kraj peníze nedostala. A zase váš argument: Praha má na účtech 75 miliard, tak co, tak je prostě, ty peníze, nepotřebuje. A kromě jiného, pokud vím, tak Praha velmi trpí tím, co se nyní děje, a v té krizi je obrovským způsobem postižena a myslím, že to i Ministerstvo financí ví. Takže pokud chcete pomoci i Praze, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak podpořte tu senátní verzi a pomůžete i našemu hlavnímu městu. Co se týče té kalkulačky, tak vy jste hovořila o té staré kalkulačce a samozřejmě ta kalkulačka je uzpůsobena takovým způsobem, že je to ve variantách s kompenzačním bonusem, bez něho a počítá také se zrušením superhrubé mzdy.
I když je tady hluk, tak nepřerušuji ty, kteří mají faktickou poznámku, protože bych jim ubíral čas, musel bych ho extra měřit. Ale opravdu, vážené kolegyně, kolegové, pokuste se respektovat jednací řád. Je to zákon a ten dává šanci, aby hovořili ti, kteří dostanou slovo, řádně se přihlásí. Nyní budu měřit čas k faktické poznámce panu předsedovi Zbyňku Stanjurovi.
Děkuji. Já jsem byl překvapen, jak paní ministryně chápe slovo plošné opatření. Já to chápu tak, že dopadá na všechny. Tady jsme v té debatě mnozí z nás ukázali na nelogické případy, které veřejnost nechápe. Nechápe to, když máte dva stejné podniky, že jeden může čerpat na zaměstnance, a druhý ne, jenom podle právní formy. A možná zpětně bude nějaké COVID - Nájemné.
Nyní faktická poznámka Jiřího Bláhy a ta je zatím poslední, potom je přihlášen pan senátor Vilímec.
Z čeho ji má zaplatit?
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedo. Návrh tohoto doprovodného zákona spočívá v novelizaci stávajícího zákona o zdravotnických prostředcích s cílem upravit tento zákon tak, aby se vztahoval jen na oblast diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Návrh byl projednán výborem pro zdravotnictví, který jej na svém jednání dne 9. září tohoto roku podpořil a doporučil jej ke schválení. I zde si dovolím shrnutí jednou větou. Závěrem mi tedy dovolte, vážené poslankyně a vážení páni poslanci, požádat vás o podporu tohoto návrhu, jehož cílem je zajistit i nadále existenci právní úpravy pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Děkuji vám předem za podporu a za pozornost.
Pan zpravodaj výbor pan poslanec Julius Špičák už je připraven. Prosím, máte slovo.
Jak už bylo řečeno, jedná se vlastně o dvojzákon a je pochopitelné, že byl tedy projednáván ve stejných termínech, ke kterým se nemusím tedy vlastně zcela speciálně vracet. Poslední jednání, jak už bylo řečeno, bylo 9. září.
Otevírám obecnou rozpravu. První je přihlášen pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se pan poslanec Miloslav Janulík. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Můj názor je, že se nejedná o implementaci evropské regulace. MDR reguluje reklamu jen velice okrajově a nepřímo, spíš naopak obsahuje výslovná omezení pro členské státy, kdy nesmějí do uvádění na trh zasahovat. Regulace reklamy, jak je v MDR uvedena, nepředstavuje žádnou dodatečnou regulaci, na kterou by bylo třeba vnitrostátně reagovat. Dále si myslím, že se jedná o nepřipravenost nové regulace. Ministerstvem navrhovaná právní úprava, která představuje zcela novou oblast regulace reklamy, nebyla dle dostupných informací podrobena širší diskusi s odbornou veřejností, a naopak byla ukryta bez řádné důvodové zprávy na konec materiálu, který se primárně zabývá technickým zákonem upravujícím zákon o zdravotnických prostředcích, jehož schránka má být nově využita pro tzv. zdravotnické prostředky in vitro. Dále si myslím, že dochází k nevhodnému převzetí regulace léčiv. Dále zde dochází k neúměrnému omezení informovanosti lékařů.
Na obnovu řeky Bečvy po ekologické havárii proto Ministerstvo zemědělství dá přes 7 milionů korun a rybářům navíc odpustí nájmy za malé vodní nádrže. Cílem je pomoci s likvidací následků ekologické katastrofy a obnovit tak co nejdříve život v řece.
Pane poslanče Juránku, to mám teď v čerstvé paměti. Všechny ty odpovědi, které jste citoval, jsou správně. Já jsem pozorně poslouchala, asi jste citoval z webu Finanční správy, nebo já teď nevím, pravděpodobně.